Já takovou statistiku neznám, ale tipuji, že to nebude velmi vysoké procento, a proto se oprávněně domnívám, že ve většině případů tato povinnost padne právě na vlastníky. Zejména například v zemědělství jsou vlastníci často jen propachtovatelé, kteří vlastní tu a tam proužek půdy, a fakticky na ní hospodaří pachtýři. A jak toho chceme vlastně docílit? Černé skládky vznikají často mimo zástavbu, podél komunikací, v lesích, na loukách, v polích. To je mají ti vlastníci oplotit? No, to mi přijde nereálné. V důvodové zprávě se o tom ministerstvo zmiňuje a píše tam také o cedulkách Zákaz skládky. Ale opravdu, pane ministře, bude v reálné praxi cedulka s nápisem Zákaz skládkování znamenat zabezpečení pozemku proti dalšímu návozu odpadu? Opravdu to tak v praxi bude, pokud v tom textu zákona je napsáno: zabezpečení proti dalšímu návozu odpadu? A co se stane, když ta cedulka nepomůže? Takže opravdu nevím, jak moc je to v praxi reálné. Černého Petra dostali vlastníci a kromě vlastníků dalšího černého Petra dostaly obce s rozšířenou působností. Kdežto v této novele dostávají obce s rozšířenou působností nové povinnosti a nové úkoly, jak řešit černé skládky. Obávám se, že obce s rozšířenou působnosti sice dostávají tyto nové povinnosti a úkoly, ale bez jakýchkoliv dalších peněz na řešení těchto agend. A budou na to doplácet rozpočty právě těchto obcí. Dělalo by se to na úkor rozpočtu té konkrétní obce s rozšířenou působností. Myslím si, že tahle konstrukce v reálné praxi nemůže moc fungovat. Jak jsem tady říkal na začátku, nikdo z nás nechce černé skládky, každému z nás to vadí, ale nelíbí se mi ten jednostranný přístup prostě nechat to jenom na těch vlastnících pozemků, kteří vlastně za to nemohou v mnohých případech. Děkuji za pozornost.
Budeme pokračovat. To bylo vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara.
My jsme pro ochranu přírody velice silně a odpady jsou jedním z největších problémů, kterým čelíme v tématu ochrana přírody. Návrh je tak neúměrně rozsáhlý a svou podobou nepřehledný, nesrozumitelný a zmatečný. Co ze zákona přímo čiší, je extrémní tlak na recyklaci. Takže nově budeme mít kromě skládek odpadů ještě nové skládky recyklátů, které nejspíš nepůjdou z legislativních důvodů ani spálit.
Náš návrh se zaměřuje jak na nebankovní, tak bankovní sektor. A pevně věřím, že v rámci projednávání tohoto bodu se i vy, kolegyně a kolegové, upomenete na to, co běžně vnímáme a čteme v médiích, vidíme na internetu, proudí k nám televize, a dáte mi za pravdu, že ten segment nabízení těch rychlých, jednoduchých, lehce splatitelných drobných půjček, který se nám neustále předvádí, je velice, velice nebezpečný. Hovořil jsem dlouho, omlouvám se za to, ale je to téma, které si, myslím, zaslouží tu diskusi, a měl by to být první krok, který by se nám měl podařit v rámci boje s těmi problémy, které tato společnost má, což jsou problémy exekucí.
Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda nahlásila, že u posledního hlasování 203 jsem hlasovala proti, a chtěla jsem hlasovat pro. A nezpochybňuji hlasování.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já naprosto chápu lidský a sociální rozměr motivace k tomuto zákonu a naprosto se s ním ztotožňuji. Jako člověk, který studoval a poté profesionálně působil v oboru reklamy a propagace se musím také ztotožnit s připomínkami vlády. A nakonec jako člen našeho poslaneckého klubu musím také respektovat dikci stávajících souvisejících zákonů a judikátů příslušných evropských orgánů, což je někdy těžké skloubit, to všichni moc dobře víte. Vznik solitérního precedentu by v tomto případě vyvolal řetězovou reakci v právním prostředí, která by k ochraně spotřebitele nepřispěla. Navíc na tento systém angloamerického práva není náš kontinentální právní systém nastaven. Jinak historie reklamy a propagace má v naší zemi vynikající úroveň a bohatou historii. Jenom dovolte krátkou exkurzi do této slavné historie. Naše země byla světovým lídrem například na Světové výstavě EXPO 58, kterou navštívily 42 miliony lidí, z tohoto 6 milionů naši expozici. Československo získalo zlatou hvězdu a dalších 13 ocenění. Za nejlepší pavilon byl vyhlášen ten náš, československý, od autorů Františka Šubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného. Pozornost vzbudily, mimo jiné, i ambiciózní projekty Laterna Magika nebo Polyekran Josefa Svobody. U nás to byl například projekt Exponata 1964 na mezinárodním veletrhu v Brně, propagující těžní stroje. Například jenom terminál České lotynky a s tím související záležitosti, které nás de facto připravily o dům U Černé Matky Boží a palác U Hybernů. A jsou a budou finanční zátěží, protože náklady na likvidaci půjdou v mnoha případech také na vrub státu. Já si myslím, že určitě bychom se měli tímto sněmovním tiskem zabývat i ve druhém čtení.
Prosím.
Vážené dámy a pánové, máme už asi pouze pár minut do konce dnešního jednacího dne, předpokládám tedy. Pokusím se být stručná a seznámit vás s postojem Občanské demokratické strany k tomuto návrhu zákona. Hned úvodem sdělím, že po projednání na našem klubu jsme proti tomuto návrhu, a dávám tedy oficiálně návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. A nyní dovolte několik poznámek. Nakonec tady vystoupil pan ministr zdravotnictví s naprosto zásadním postojem, který je proti tomu návrhu. Ona to ale neudělá a dá neutrální stanovisko. Pak s takovým zvláštním postojem jsem zaznamenala i vyjádření pana zpravodaje, který říká, že z různých pohledů by byl pro i proti. Dobře, to přijmu jako jeho postoj, ale pro Poslaneckou sněmovnu vláda v tomto případě žádnou práci neodvedla, aby pro nás byla nějakým měřítkem toho, jak k tomuto návrhu přistupuje. Ve vší úctě, pan ministr Brabec, jsem velmi ráda, že se zúčastnil celého dnešního jednání, byli tady také přítomni pan ministr zdravotnictví, paní ministryně pro místní rozvoj, ale ani jeden z nich, předpokládám, nemá ve své kompetenci to, aby mohl tady zodpovědně posoudit všechno, co návrh obsahuje.
Přitom ty zdroje, jak je vidět, jim stačit nebudou. Takže pozor na to. Nejsme schopni vytvořit stoprocentně oběhové hospodářství. To prostě podle mého názoru i ze samotného principu možné není. Já už jsem jednou řekl, že vítám to, že ministerstvo připravilo tento zákon. Doporučil jsem poslancům za Občanskou demokratickou stranu, aby nebránili propuštění do druhého čtení. Samozřejmě, že ve druhém čtení se budeme snažit některé věci, o kterých si myslíme, že nejsou v tom zákoně správné, napravit. Já jenom připomínám, že před, nevím, pěti lety možná jsem tady u toho mikrofonu před tím termínem 2024 varoval. Prostě nejsou na to kapacity, nebude co dělat s tím odpadem. My jej sice můžeme krásně vytřídit, v tom jsme skutečně dobří, v tom jsou Češi dobří. Vytřídí se, zabalí do pěkných balíků a ty balíky se bohužel odvezou a vyhodí se do skládky. Stejně tak je u nás problém vybudovat nové zařízení na energetické využití odpadu. Prostě je to zařízení, je to věc, která je poměrně mezi obyvatelstvem podezřelá. Podle mého názoru opět je to cesta, kterou musíme jít. Vláda jej myslím, pane ministře, stáhla z programu, ještě někdy na podzim jste to vrátili zpátky. Prošlo to s velikým množstvím rozporů. Prošlo to s velikým množstvím rozporů... Je tady 32 hlavních témat, která jako rozpor byla podána k tomuto zákonu. To jednání s tiskem nebylo lehké. Čili já bych chtěl na závěr shrnout, podpoříme posun do druhého čtení. To je ten gold-plating, který tady také někdo zmiňoval. Čili na to je třeba si dát pozor. A ještě konečně, jak už jsem řekl, podpoříme takové ty nástroje pro posílení recyklace vedle tedy rozumného navýšení poplatků za skládkování. Říkám: rozumného navýšení poplatků. Já si také myslím, že to je rozumné. Čili my jsme připraveni k diskusi o tom. Je to ta Zelená dohoda pro Evropu. A ten název je příznačný: Aktivizace průmyslu pro čisté oběhové hospodářství. Přitom dlouholetá, tisíciletá, desetitisíciletá zkušenost prostě říká, že organismus, který neprodukuje odpady, zahyne. Tak jakým způsobem pak chce dosáhnout Evropská unie úplné cirkulární ekonomiky? A to už je první taková zajímavá věc. Komise se chystá v březnu 2020 přijmout průmyslovou strategii Evropské unie, která by se měla zabývat dvojí výzvou: zelenou transformací a digitální transformací. Nás tedy teď bude zajímat ta zelená transformace, která má vyústit v této oblasti v novém akčním plánu pro oběhové hospodářství. Opět nějaký akční plán, opět nějaké dramatické cíle, které si Unie chce stanovovat. Akční plán bude obsahovat politiku udržitelných produktů. Tato politika bude upřednostňovat zmenšení objemu materiálů a jejich opětovné využití ještě předtím, než dojde k jejich recyklaci. Vypracuje regulační rámec pro biologicky rozložitelné plasty. Akční plán bude rovněž obsahovat opatření, která mají povzbudit podniky k tomu, aby spotřebitelům nabízely a umožnily jim si zvolit opětovně použitelné, trvanlivé a opravitelné produkty. Bude provedena analýza potřebnosti práva na opravu a omezení plánovaného zastarávání produktů. Plánované zastarávání produktů. Tak se tomu říká. Jenom si zkusme představit, co v dnešní době bude znamenat takovýhle náhlý přechod k této vysněné cestě. Dneska si vůbec neumím představit, dneska ani ten automechanik neumí opravit součástku. Tady ani nevím, jak bych se k té baterii dostal v tom zataveném, uzavřeném mobilu. Ještě tedy zmíním něco dál. Tedy budeme si ta auta opravovat? Čili budou to opravitelné produkty, budeme si je opravovat, ale nebudeme je smět používat. Tak. Levá ruka neví, co dělá ruka pravá. Mluví se o tom, jak se má přizpůsobit průmysl. Každá ta firma musí plnit emisní limity.
Další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Krutáková.
Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, kolegyně, kolegové, nejsem kolegyně Krutáková. Prostě to je realita. A samozřejmě pak tady máme různé vizionáře, kteří nám tady říkají vize, mělo by se, ale pak se musíme podívat, jaká je realita. Nakonec víme, a nemá cenu to tady dále rozebírat, jak to je. Jinak musím říct, že jsem tady ve střetu zájmů, protože na území naší obce je velká skládka a je to byznys, nezastírám to, pro obec. Evropská unie podle mě správně odchází od spalování k separaci a následné recyklaci. Já si myslím, že to je správný směr. Vím, že naše město je jedno z těch, které má nejnižší podíl zbytkového komunálního odpadu na obyvatele. Prostě separovat se nám daří. Co s tím separátem budeme dělat. Dneska už to nepotřebují. Už jsou někde jinde - a teď, co s tím. Protože všichni, co se pohybujeme v tomto odvětví, víme, že za tyto separáty musíme platit, že už za ně nedostáváme peníze. Když jsem mluvil o věčném boji skládkařů se spalovači, tak dneska se to posouvá jinam. Dneska ten boj je mezi separací a následnou recyklací a spalovači. Já si myslím, že tady je trošku kámen úrazu. V pořádku to není. Takže motivace pro obce, jednoznačně motivace pro občany a snažit se, aby ten systém nebyl zbytečně drahý. Nebude, protože to bude drahé. Bez určitých odpadů to nikdy nepůjde. Já jsem realista. Jak jsem řekl, odpady byly byznys, jsou byznys a byznysem zůstanou.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych se ale zaměřila na jeden problém. Zavázali jsme se ke zvýšení podílu recyklace, ale bohužel tomuto cíli předložená legislativa absolutně neodpovídá. Ve vládním návrhu naprosto chybí nástroje na podporu recyklace. Tento dopis bohužel zůstal bez odezvy. Společně jsme dospěli k 11 bodům, které by bylo třeba po diskusi implementovat do našeho práva, a začít tak skutečně recyklovat. Doufám, že váš zájem bude a že se tohoto semináře zúčastníte.
Byly tady zmíněny - nový instrument - myslím, že se to má jmenovat finanční půjčky, takže bych očekávala, že k tomu zaujme nějaké stanovisko.
Na druhou stranu nám zbývá už jenom minuta, takže bych navrhl, že vás prostě přeruším a svůj projev byste dokončila, až se příště dostaneme k projednávání tohoto bodu.
Ani ministryně financí - komu jinému náleží oblast možných půjček, nového instrumentu na finančním trhu? Chci ale důrazně říct, že odmítám postoj vlády k průběhu jednání Poslanecké sněmovny. To, že pan předseda vlády - a ryba smrdí od hlavy - řekne, že nebude chodit do Sněmovny, protože to není jeho práce, na ústní interpelace, myslím, že vláda si to přeložila tedy, že ani oni se nebudou zúčastňovat práce Sněmovny, když se jim to zrovna nehodí nebo se jim do toho nechce.
A jak jsem avizoval, tak pokračovat můžeme, pouze pokud zde bude dostatečná atmosféra k tomu, abychom mohli pokračovat. Já vám děkuji a přeji příjemný víkend.
Ta je zrovna u elektrozařízení, akumulátorů a pneumatik celkem jednoznačná a daří se nám zvyšovat podíly zpětného odběru elektrozařízení, akumulátorů a pneumatik čím dál lépe. Zvyšují se požadavky na základní parametry sítí míst zpětného odběru pro odpadní elektrozařízení, odpadní baterie a akumulátory. Nově je stanovena také povinnost vytvořit jedno veřejné místo zpětného odběru na určitý počet obyvatel vyššího územního samosprávního celku. Jsem viděl některé šokované kolegy, těm z toho padají počítače... Požadovanou minimální úroveň zpětného odběru odpadních elektrozařízení, a Česká republika nebyla tak vystavena riziku nesplnění svého závazného cíle. Děkuji za pozornost.
Tak. Je velmi shovívavý ke kolegům a kolegyním, protože jsem měl co dělat, abych ho nepřerušil kvůli hladině hluku, kterou tvořili i někteří předsedové poslaneckých klubů. Pokud diskutujete jiné téma, než je tisk 677, tak zásadně v předsálí! Ještě chviličku, paní zpravodajko.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě plánu legislativních prací vlády na rok 2019 předkládají vládě k projednání návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Navrhovaný zákon je jedním ze čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství. S ohledem na nezbytnost provedení transpozice nových evropských předpisů a dále výše uvedenou nepřehlednost stávajícího předpisu je dána potřeba zcela nové koncepce i detailní úpravy problematiky odpadového hospodářství. Důvodem pro vytvoření dvou samostatných předpisů není jen snaha o zpřehlednění právní úpravy, ale také důvody praktické. V prvé řadě jsou to specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem. Předmětem úpravy navrhovaného zákona je tedy regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadu z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr výrobků s ukončenou životností s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Navrhovaný zákon rovněž do značné míry sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů, která jsou v současnosti zejména v oblasti elektrozařízení zcela nedostatečná. Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností má ve vztahu k novému předkládanému zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Do české legislativy se zavádí princip ekomodulace, čili zohlednění opakované použitelnosti obalu, jeho recyklovatelnosti či obsahu nebezpečných látek. Od ní se bude nově odvíjet poplatek výrobců a dodavatelů za uvedení vybraných výrobků na trh. Menší opravitelnost nebo recyklovatelnost výrobku bude mít za následek vyšší cenu za jeho využití či odstranění, a naopak. Cílem tohoto nástroje je tedy ekonomické znevýhodnění výrobků s vyššími environmentálními dopady za účelem jejich eliminace na trhu na úkor výrobků s vlastnostmi pro životní prostředí příznivějšími. Předloha má dále přinést do obcí více míst zpětného odběru výrobku a zavádí povinnost uvedení recyklačního poplatku na účtenkách a fakturách pro přehlednost spotřebitelů o ceně recyklace jimi zakoupeného zboží. Rovněž se stanovují sankce za přestupky. Tolik tedy moje zpravodajská zpráva k předkládané legislativě.
První bod se týká - jako nejvýznamnější část se mi jeví správné nastavení podmínek pro zpracování elektroodpadu, týká se elektroodpadu. V současné době je vydáno více než 200 povolení pro zpracování elektroodpadu. To má tři zásadní dopady.
Mně to od začátku přijde neuvěřitelně nesmyslné drbání se pravou rukou za levým uchem, když to takhle řeknu. No já nevím jak vám, ale mně tohle řešení tedy nepřijde úplně přesvědčivé. Co je rozumné? Protože jinou formou se zatím tady nikdo nepokusil s tímto konkrétním problémem na našem pracovním trhu hnout. Proto kdybychom si mohli říct, že si to trh sám vyřeší, tak bych byla příznivcem toho neměnit nic. Ale evidentně to nejde bez toho, abychom do toho v této rovině nesáhli. Věřím tomu, že to máme nechat zejména na těch lidech, jestli chtějí, nebo mohou pracovat tak, jak pojímáme jako plnou pracovní dobu, nebo jenom na několik hodin denně. Děkuji.
Poprosím vaše kolegy o větší klid. Nyní zde máme dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Jiránek, pak je z místa přihlášen pan poslanec Kaňkovský.
Vážené kolegyně, kolegové, já musím vzkázat opozičním řadám, aby se rozhodly, jestli chtějí žít v socialismu, nebo v kapitalismu. Pokud v socialismu, tak samozřejmě pojďme všechno dávat zadarmo. Zjistíte, že jsme na tom tisíckrát lépe, že máme DPP, máme DPČ. Takže si myslím, že máme dostatek prostředků, které nejsou na západ od nás běžné. A zneužíváme je ve velké míře. Takže je potřeba se na to podívat z druhého pohledu a ne z toho, který chcete vy. Nástrojů pro málo hodin máme opravdu dostatek. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Jiránek, poté paní poslankyně Pekarová s faktickými poznámkami. Děkuji a nyní paní poslankyně Pekarová.
Ale vždyť vy potvrzujete přesně to, co tady celou dobu říkám. Právě to, že jsou ty odvody tím důvodem, proč tedy zaměstnavatelé mají složitější situaci. A že tímhle zamezíme právě využívání těch forem, které jsem zmiňovala, jako je o provedení pracovní činnosti, a tak dále, co sám tady horujete. Právě z toho důvodu, že ten člověk bude pracovat, byť na méně hodin, ale na smlouvu klasicky.